Jestli opravdu ten společenský konsenzus je takový. Nesmírně důležité je, že skutečně obrovský problém s tím celým naším systémem je nemožnost individuálního posuzování. Takže já to ještě jednou vrátím k tomu, abychom si to reálně představili. Síť obchodů je samozřejmě omezená. Jakmile jste v menší obci, tak to nemusí brát opravdu vůbec nikdo. Opravdu těch implementačních problémů je obrovské množství.
Pan poslanec Nacher a paní poslankyně Maxová jsou přihlášeni s faktickými poznámkami.
Jeden navrhují poslanci hnutí ANO, druhý poslanci tří nebo čtyř klubů, teď nevím. Najednou vystoupí pan poslanec Sklenák vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a zase do toho vnese nějakou politiku a marketing. Dovedu si představit, že kdyby pod tímto návrhem podepsaná nebyla, tak by zase bylo vyčítáno, že něco navrhla. Nyní v praxi se ukazuje, že některé věci nefungují tak, jak bylo plánováno, nebo tak, jak se předpokládalo, a že se k tomu staví zády a už se k tomu nechce znát. Já to naopak oceňuji. Tady se prostě bavíme o dvou pólech. Máme tady dva návrhy. Tam z toho vznikne, předpokládám, ve výboru nějaký kompromis.
Faktická poznámka paní poslankyně Maxové.
Já si to nemyslím.
V rozpravě vystoupí paní zpravodajka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Uděláme výjezdní zasedání celé Sněmovny do Ústeckého kraje. Nejlépe do Mostu, do Ústí nad Labem, do Děčína a nejlépe kolem 9. a 10. v měsíci. Já si myslím, že všech 200 poslanců, jak tu sedíte, byste se báli, otevřeně říkám, báli přijít jenom k úřadu práce. A to nebudu říkat, co zažívají ti lidé, co tam sedí, a co musí denně poslouchat. Zodpovědně zde říkám, že pokud se neprovede důkladná revize celého dávkového systému tak, aby se nastavily jasné parametry a pravidla, bude náš sociální systém stále jenom nákladově stoupat.
To, co říkal kolega Feri, s tím já naprosto souhlasím, že tam jsou jenom staří. Takže to je nesystémovost, nelogika toho návrhu.
Registruji návrh na zamítnutí od pana poslance Chvojky. Pardon, mám tady faktické poznámky. To se tedy omlouvám, ale tady mi naskočila faktická poznámka.
Když se tato agenda ubere, tak pak bude nutnost méně přísedících a třeba o to více se budou moct zvýšit odměny přísedících, které jsou opravdu tristní. Jsem spíše pro toto zrušení. Myslím si, že tento problém se bude dále a dále oddalovat. Takže proto tady předkládáme nějaký vhodný nosič, kterým se dá tato agenda vyřešit. Systémové mi to přijde, protože se to týká velmi konkrétní věci, ale zároveň to nijak neomezuje vládu v tom, aby řešila problematiku přísedících i třeba v rámci trestu.
Děkuji. A další faktická poznámka, pan poslanec František Vácha.
Děkuji za slovo. Takže tohle je jeden z důvodů, on to tu kolega Feri zmiňoval, jak těm soudům ulehčit, jak jim pomoci, jak zrychlit to řízení - tím, že v některých částech, a ministerstvo to zjevně připravuje. To byly i odpovědi, které jsem od pana ministra v posledních asi čtyřech letech dostával, že se připravuje, že na tom pracují, že to diskutují a že se připravuje nový zákon, že ti přísedící nebudou.
Tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem byla tak nějak vyzvána, proto hovořím. Ano, je to pravda, obrátili jste se na mě, když jsem byla v pozici ministryně spravedlnosti. U tohohle zákona mám proto problém zvednout ruku, protože je to opravdu určitý dílčí aspekt a k velké reformě to má hodně daleko.
Děkuji paní profesorce a nyní tedy konečně pan ministr Robert Pelikán.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jsem se dočkal. Dámy a pánové, vláda k tomu zaujala negativní stanovisko a já k tomu zaujímám negativní stanovisko. Velice vás prosím, abyste předtím, než začnete zvažovat rušení institutu přísedících, trochu přemýšleli o tom, k čemu ten institut vlastně máme. Ale neměli bychom v tu chvíli ten institut rušit. A ona je to i pravda. A v podstatě bez toho právnického vzdělání si téměř nelze pomoct.
To jsou limitace, které mladé rodiny mnohdy odrazují od toho uvažovat o vícenásobném rodičovství, a to je také jeden velký úkol, který jsme bohužel třeba v minulém volebním období nezvládli dotáhnout, a je to velký úkol pro toto volební období, pro tuto Sněmovnu. Takže klub KDU-ČSL podpoří tuto novelu. Jenom bych se chtěl přimluvit za to, abychom ve výborech diskutovali o parametrech toho zákona.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Jeden fakt.

To je jeden holý fakt a já jsem toho zářným příkladem, také jsem nenastoupila. To se bohužel až tak rapidně neděje. Tak si myslím, že zároveň s tím by mělo jít, ano, ale pojďme tedy zvýšit příjmy do nemocenského pojištění tím, že zrušíme ty stropy. A dovolte mi jenom říci, moje tříletá dcera také používá: maminko, je to fér, není to fér.

To opravdu nejsou!
Já jsem vám začal měřit čas, pane předsedo, ale je pravda, že jsem to nezaznamenal. Nechci porušovat jednací řád a je pravda, že minimálně jeden člen vlády musí být na jednání.
Rodiny s dětmi zřejmě vládu moc nezajímají.
Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já určitě budu hlasovat pro propuštění do dalšího čtení, a to pro tyto argumenty. Především já zastupuji tisíce sester a lékařek, které okamžitě po zjištění, že jsou těhotné, odcházejí na pracovní neschopnost. Tím se snižuje už před porodem jejich životní úroveň a pak ještě po porodu. Navíc je tady další argument. Je to tak.
Děkuji paní poslankyni Margitě Balaštíkové. Nyní dvě faktické poznámky.
Dobrý den, kolegové. Ale dnešní systém je vytvořen tak, že opravdu se jí to dorovná na výši jejího platu. Takže normálně ten zaměstnanec jde sice na firmě s platem dolů, ale sociální správa to tomu zaměstnanci dorovná. Takhle to funguje, a pokud má někdo nějaké jiné údaje, tak si to poopravte u svých účetních a předělejte, je to špatně. Už dneska ten systém je takhle ošetřen, že kdo jde na mateřskou a jde pracovat nebo chce pracovat, což je opravdu v malé části, většina žen okamžitě jakoby jde na tu nemocenskou, nebo aspoň v mém oboru se to tak děje. Tak ty, které chtějí pracovat, a já je kvituji, tak jim vytvoříme podmínky, přeřadíme je. A třeba si nevydělají tolik, kolik by si vydělaly normálně, ale sociálka jim to doplatí.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Bláhovi. Děkuji panu poslanci Brázdilovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy a ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Děkuji.
To není tak, že bychom tedy na tom nemohli pracovat dál. Budu velice ráda, když se podaří tedy právě při dalších projednáváních ve výboru zejména se zaměřit na některé třeba věci, které jste tady zmiňovali. A hlavně budu moc ráda, když se zaměříme i na ty další oblasti rodinné politiky, které tady také jsme mnozí zmínili.
Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Takže je to pravda a můžeme se tedy tím návrhem na přikázání zabývat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Já bych navrhla přikázání do komise pro rodinu a rovnost.
S tím musí vyslovit souhlas navrhovatelka. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vy předpokládáte, že část lidí, manžel a manželka společně podnikají ve stejném oboru, mají dva živnostenské listy a může se tohle stát. Kolik těch lidí z většinové společnosti je a kolik z tohoto případu takovou věc udělá? To je opravdu velice marginální, minoritní případ. A my přece nebudeme dělat tady zákony a nebudeme se bát zákonů, protože nějaké malé promile by toto mohlo udělat. My musíme myslet na většinu lidí v této zemi. A skutečně to, co jste tady znovu zopakovali, ukazuje jednu věc. Vy přistupujete k lidem, a není to první případ, není to první případ názorů pirátské strany na to, že přistupujete k lidem s permanentní nedůvěrou.
Děkuji za slovo. Já vím, bylo by to fajn, kdybychom mohli mít všechny takovou mateřskou, jako byl náš plat, samozřejmě by to bylo příjemné.
A tohle byl typický příklad zneužití faktické poznámky místo vystoupení v řádné rozpravě. Faktickou poznámkou reagujeme na vystoupení jiného poslance. Připomínám zákon o jednacím řádu. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová. Děkuji paní poslankyni Pekarové za faktickou poznámku i za dodržení času k ní.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Ze své praxe vím, že to skutečně je dneska pro ženy velmi zásadní problém, a pojďme se skutečně domluvit na opatřeních, legislativních i nelegislativních, která v tomto směru uděláme.
Přistoupíme k dalšímu návrhu, je to bod číslo 28 a je to návrh poslanců... Pardon.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já tomu rozumím. Nechtěl jsem napovídat, ale očekával jsem takové vyjádření, protože ani v závěrečném slově jste, paní zástupkyně navrhovatelů, nenamítla proti tomu návrhu. Děkuji vám.
Nyní přistoupíme k projednávání dalšího návrhu. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Dominik Feri.
OSŘ, to je ten zákon, který chceme novelizovat, pak specifikuje, v jakých případech se v rámci civilního řízení u okresních soudu jedná v senátu. Jsou to věci pracovní a dále jsou to věci, u kterých to stanoví zákon. Zmiňme třeba kapitolu z Bílé knihy justice z roku 2016, o které ale poměrně dlouhou dobu nebylo slyšet. Tím prvním důvodem je, že o výkon funkce přísedícího není dlouhodobě zájem. Jestli jste se někdo účastnil takového řízení, víte, že přísedící jsou velmi často již v důchodovém věku. Ostatně i proto ministerstvo naznalo, že je potřeba nějakým způsobem tento systém revidovat. Dalším důvodem je, že řada přísedících k tomuto přistupuje poměrně velmi liknavě. Nepovažují svoji roli za nic zásadního. Takže to je poměrně zásadní problém. Takže to je druhá poznámka. Takových případů je dost, řekněme odborně vzdělaných a schopných přísedících, ale není to vždycky pravidlem, většinou je ta role opravdu velmi pasivní. Přísedící nemá ze své podstaty být někdo, kdo má diplom z právnické fakulty.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, kde mám dva přihlášené.

O samotné vymahatelnosti v České republice v dnešní době nemůže být vůbec řeč.

Příspěvek na péči.

Kdy je především zneužíván?

Nikoho to nezajímá. A že ty rodiny třeba berou až 18 tisíc měsíčně navíc?

Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kaňkovský.
Já bych chtěl ještě krátce reagovat na předchozí příspěvek, nikoliv na kolegyni Aulickou. Takže je potřeba toto oddělovat. My tam máme oba ty problémy. A proti tomu je potřeba bojovat.
Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do této sloučené rozpravy k oběma bodům? Nehlásí. Takže sloučenou obecnou rozpravu končím. Otevírám znovu přerušený bod číslo Připomínám, že zástupkyní navrhovatele je paní poslankyně Pastuchová, zpravodajkou tohoto bodu je paní poslankyně Aulická Jírovcová.
A nestydím se ani za to, že se to teď snažím napravit. A nechci být jako vy, ale udělám to. Já jsem tu hmotnou nouzi v minulém období měla čtyřikrát jako zpravodaj buď v klubu, nebo tady. A zrovna vy jste tam dal taky jeden ošklivý pozměňovací návrh, třeba že v rekreačních domcích s trvalým bydlištěm budeme dávat doplatky. A teď k samotné debatě. Zaměstnanci mi řekli: Udělejte s tím už něco, protože sem chodí třetí generace rodin a neučí se, jak pracovat, ale jak využít všechny dávky. Mluvili jsme o tom v minulém volebním období a neudělalo se vůbec nic s tím, aby se něco změnilo. Musím znovu říct, jak řekla kolegyně Aulická, dávky na živobytí nemají nahrazovat jiné dávky. Tohle byly dávky na živobytí. Jak řekl pan kolega od Starostů, prostřednictvím, pan Rakušan, souhlasím s tím. Takže to už tady existuje. Ale vůbec se o tom tady nediskutovalo. Já nemám procentuálně vyčísleno, kolik těch dávek tenkrát vyplatily ty úřady práce, když mohly. Stravenky a jejich tisk. Ale říkám, já se za to nestydím, že jsem to podala, a začali jsme aspoň nějak řešit to zneužívání.
Prosím, paní poslankyně.
Věřím tomu, že dojdeme k dobrému a kvalitnímu návrhu společně.
Zrušit jej by byla veliká pošetilost a rozhodně by to našim občanům nijak neprospělo. A jak říkám, zvažujeme různé posuny v tomto směru a představí je ministerstvo, předpokládám, pokud nedojde k nějakým změnám koncepce, v příštím roce v rámci výrazné novely, nebo pravděpodobně dokonce nového zákona o soudech a soudcích. A já doufám, že nám tenhle prvek zůstane.
Takže se připojujete k návrhu na zamítnutí pana předsedy Chvojky.
To jste neřekl. Tak v tom případě vám nebudu vůbec křivdit. A bohužel od roku 2016 nemáme žádné zprávy o tom, kam se to posunulo, jaké jsou s tím další záměry. To znamená tato otázka směrem k Bílé knize justice. Ale toto má naprosto klíčové dopady. Těžko se to obsazuje. Většinou zástupci spíše zaměstnanců. To je ten klíčový problém.
Jako prvního žádám o vystoupení pana poslance Milana Ferance.